Ale tohle zase narazí na standardy, které bychom měli uplatňovat vzhledem k zahraničnímu prostředí. Ten náš profesor, nebo ten mimořádný profesor?
Tímto sněmovním tiskem jsme se již zabývali, a to dne 8. dubna letošního roku na 26. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme ho přerušili v obecné rozpravě. Pane zpravodaji, máte zájem o vystoupení?
Řádná, pane předsedající. Děkuji za slovo. Nicméně jsem poctivě čekal, aby se těsně přede mnou debata uzavřela, a pokračovali jsme jiným bodem. Bude jí pořád stejně tolik, kolik jí je. Nejde o pomoc zemědělcům, ještě skandální řepkou, ještě skandální tím, že to ministr zemědělství tady chválí místo toho, aby říkal méně řepky a více krmné pšenice, když to zjednoduším.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento bod, který tady prezentuje pan ministr Jurečka - pravda, poměrně dlouho mu trvalo, než vlastně pochopil, co vlastně prezentuje, ale dneska už ví, že prezentuje novelu zákona o spotřební dani a že prezentuje novelu zákona na ochranu ovzduší, přičemž novela zákona o spotřební dani přísluší ministru financí a novela zákona na ochranu ovzduší přísluší ministru životního prostředí.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
C1 jsme opravdu ještě nehlasovali.
Zde se jedná o návrh legislativně technické úpravy v chemickém zákonu. Stanovisko nesouhlasné.
Kdo je proti? Je to hlasování číslo 126, přihlášeno je 183 poslankyň a poslanců, pro 19, proti 135, návrh nebyl přijat.
Nyní bychom přistoupili k návrhu pod bodem I.
O všech návrzích tedy bylo hlasováno.
Nyní bych navrhl hlasování o zákonu jako o celku.
Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 127, přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 159, proti 2, návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní poprosím pana zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji velmi za spolupráci.
Do novelizace zákona promítnout zejména případné přehodnocení právně závazného očkovacího kalendáře, a to především s ohledem na rozsah výjimek, které lze ještě akceptovat, a případné změny schématu očkování ve vztahu k individualitě případu, jakož i právní zajištění plnění."
Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Otevírám tedy bod Já se omlouvám, je tady takový hluk, že já jsem vás neslyšel.
Já jsem chtěl pouze říci jedinou větu: Beru zpět svůj pozměňovací návrh, který jsem předložil ve druhém čtení, a děkuji za pozornost.
Návrh bude asi takový. Pak máme návrh C, což je návrh pana poslance Bendy. A potom budeme hlasovat o návrhu jako celku. Před každým hlasováním bych stručně řekl, o čem se jedná. Jedním hlasováním.
Dobře, děkuji vám. Není tomu tak. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut.
Stanovisko nedoporučující.
Ano. Eviduji žádost o to, abych vás odhlásil. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko nebylo přijato.
Stažení návrhu se musí hlasovat.
Stanovisko nebylo přijato.
Myslím, že jsme hlasovali o všech přednesených návrzích. Kdo je proti návrhu?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem na práci svých předchůdců v této oblasti navázal, protože si myslím, že tam byl dobrý základ, a dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval svým předchůdcům včetně pana poslance Fialy, kteří tam odvedli opravdu velký kus práce, na kterou jsme mohli navázat i s jednotlivými rektory. Tato novela byla opravdu precizována za účasti obou reprezentací, ať je to Rada vysokých škol, nebo Česká konference rektorů. Podílelo se na ní velké množství odborníků a zcela jednoznačně to svými usneseními podporuje jak Česká konference rektorů, tak Rada vysokých škol. Nyní dovolte, abych se ve svém krátkém vystoupení zastavil aspoň u nejdůležitějších změn. První z těchto změn je nový systém zajišťování hodnocení a kvality vysokých škol, s tím že se rozděluje na vnitřní a vnější hodnocení kvality. Vnitřní zůstane na úrovni vysoké školy, s tím že v rámci své samosprávy bude dodržovat právní předpis, který stanoví pouze nezbytný rámec. Pak bude vnější hodnocení kvality, které bude provádět nově vzniklý Národní akreditační úřad pro vysoké školství, a na to bude navazovat nový systém akreditací. Zákon stanovuje pravidla akreditace studijních programů a zavádí systém institucionální akreditace, která bude udělována na dobu deseti let. Další významnou změnou je samotné vytvoření Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy, vytvoření podmínek pro jeho nezávislé odborné působení a rozhodování v rámci akreditací. Další bod, velmi významný, je odmítání vysokoškolských diplomů a titulů typu docent. Řízení bude v působnosti příslušného rektora. Dále novela zpřesňuje proces pravidel při jmenování profesorů tím, že budou jmenováni minimálně dvakrát do roka, a dále precizuje celý proces, za jakých podmínek se může vrátit návrh vědecké či umělecké radě konkrétní vysoké školy, která tento návrh předkládá. Dále se oblast tohoto zákona zabývá i zvýšením sociálních stipendií. V závěru mi dovolte vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona, tak aby prošel do druhého čtení. Zároveň tady říkám i příslib, že v rámci druhého čtení budou předloženy výboru i návrhy jednotlivých prováděcích vyhlášek, s tím abychom mohli diskutovat nejenom nad zákonem, ale i nad prováděcími vyhláškami.
Klíčová témata, která návrh zákona obsahuje, tedy zavedení nového systému hodnocení kvality vysokých škol a jeho provázání s činností Národního akreditačního úřadu, dále úprava nových pravidel akreditace studijních programů a zavedení systému institucionální akreditace, vytvoření podmínek pro nezávislé odborné rozhodování o akreditacích.
A potom při čtení textu tím spíše, když jsem ten text slyšel.
Ale držel se tady dlouhodobý konsenzus, že k návrhům zákonů se nepřijímají doprovodná usnesení. Nedělejte to. Velmi doporučuji, abychom tenhle konsenzus drželi.
Já bych si dovolil oponovat panu kolegovi Bendovi. On vám řekl nedělejte to.
Pan poslanec Kováčik.
Mnohokrát se ta věc probírala i ve zdravotním výboru a týká se to onoho očkování.
Souhlasím s kolegou Bendou, s tím, že to v této Sněmovně nikdy nebylo zvykem.
Já to vidím následovně. Tím bych nevyhověl panu poslanci Stanjurovi.
Děkuji.
O té námitce já dám hlasovat. Rozumí každý, o čem bude hlasovat? V případě, že tu námitku přijmeme, tak nebudeme hlasovat o doplňujícím usnesení. Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Stanjury. Kdo je proti? Námitka nebyla přijata.
Pane místopředsedo, všichni tady říkáte selský rozum. Tak já ho zkusím navrhnout, nezlobte se, možná špatně. Ale rozumím panu Stanjurovi, co řekl, protože neměly by se měnit - všichni napříč politickým spektrem to stále říkáte, já to slyším - zajeté věci.
Já se omlouvám, pane poslanče, ale teď nevím, kdo z nás tomu nerozumí. Ale námitka proti mému postupu pana kolegy Stanjury nebyla přijata, tudíž já mám za to, že o celé proceduře včetně doprovodného usnesení bylo hlasováno, byla takto schválena. A teď by mělo následovat hlasování o doprovodném usnesení. Pan předseda Kalousek, aby toho nebylo úplně málo.
On položil řečnickou otázku, co tomu brání.
Za prvé chci říct, že respektuji rozhodnutí Sněmovny. Žádnou další námitku nebudu podávat. Protože pokud to platí jednou, tak to bude platit vždycky.
A já tedy poprosím pana zpravodaje. Pane zpravodaji, budeme pokračovat, protože námitka proti mému postupu nebyla přijata. Kdo je proti? Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona.
Dámy a pánové, přeji vám pěkné dopoledne. Než se pustíme do projednávání dalšího bodu, hlásí se s přednostním právem pan předseda Kováčik. Máte slovo.
Není to poprvé, co jsme tak učinili nebo pokusili se alespoň učinit - přijmout doprovodné usnesení k zákonu.
Tak též hovořil váš rozpočtový expert, pan místopředseda Volný. Já říkám: No, bylo by to fajn, ale ono se nerozhodlo. Víte, oni na rozpočtovém výboru hlasovali jinak. A večer v televizi pan předseda Faltýnek říkal: To bylo nedorozumění. Tak nehlasujme o Kalouskovi, hlasujme o Raisovi. A mohli jste splnit slib svého předsedy a ministra financí, slib svého předsedy poslaneckého klubu a slib svého místopředsedy rozpočtového výboru, že když to bude na návrh pana poslance Raise, že to rádi prohlasujete. Udělali jste pravý opak! Ve vší úctě, kolegové, vy si vážně myslíte, že vám projde úplně všechno? A udělat naprosto cynickou dohodou v rámci vládní koalice, že prostě váš šéf dostane těch pět miliard za něco jiného? Já teď nevím za co, jestli to jsou zdravotnické poplatky nebo cokoli. A vy jste dnes změnili veřejně deklarované politické rozhodnutí ve prospěch soukromého zájmu Agrofertu. Těch pět miliard je objektivně vyčíslitelných. To, že jste změnili politické rozhodnutí, je zcela jasné a doložitelné i z otevřených zdrojů. Promiňte, jste parta lhářů a korupčníků! To není urážka. To je pojmenování toho, jak jste se chovali v rámci biopaliv.
Členové vlády, paní a pánové, já bych se chtěl omluvit Poslanecké sněmovně, že jsem překročil pravomoci řídícího, když jsem komentoval vystoupení jiných kolegů. To jsme nikdy nedělali, a byly tady mnohem horší situace než je dnes. Mrzí mě, že toto jednání od roku 2014 probíhá právě tím, nakolik je zneužíváno právo některými předsedy poslaneckých klubů.
Já jsem tedy překvapen nebyl. Ti to podpořili, tito poslanci, nebudu je číst jmenovitě.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhl pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Proceduru jsme schválili. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem G pana kolegy Kaňkovského. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.
Jedná se o body, které postihují... Byly schváleny v prvním čtení a projednány ve zdravotním výboru.
Kdo je proti? Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem J. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Kdo je proti? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie. A než přejdeme k projednávání bodů, tak paní poslankyně Golasowská ruší omluvu ohledně nepřítomnosti během dopoledne, již je zde. Prvním bodem našeho jednání je Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl projednávání předkládaného návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento návrh byl již třikrát diskutován na plénu Poslanecké sněmovny a celkem pětkrát ve výboru pro zdravotnictví. Z těchto důvodů nepovažuji za nutné předloženou novelu podrobněji uvádět. Návrh představuje komplexní, a tedy značně rozsáhlou revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe. V rámci projednávání v Poslanecké sněmovně byla k novele vznesena řada pozměňovacích návrhů týkajících se především problematiky očkování, ochrany zdraví před hlukem a oblasti sankcí. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro zdravotnictví mohu podpořit. Za tímto účelem jsem již zřídil pracovní komisi, kterou tvoří zástupci ministerstva, poslanců Parlamentu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zástupci odborných společností a zástupci veřejnosti. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu ministrovi, a vzhledem k tomu, že projednáváme legislativu hluku, tak i tady je hluk větší, než příslušný zákon připouští. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, novela zákona o ochraně veřejného zdraví je v očích mnohých z vás spojena výhradně s problematikou očkování. Ale jak to tak bývá, pod svícnem je i v tomto případě tma a v té tmě se ukrývá dosud výrazně méně diskutovaný problém, kterým je ochrana před hlukem. Na první část problému jsem narazila už ve vládním návrhu. Šlo o to, že si vláda chtěla velmi rafinovaným způsobem usnadnit situaci při rozšiřování letiště Ruzyně. Fakticky by se v tomto procesu eliminovala úloha krajské hygienické stanice. Jak jsem ale bohužel zjistila při pročítání pozměňovacích návrhů vzešlých právě z tohoto výboru, dostal se mezi doporučené pozměňovací návrhy také text, který ochranu veřejnosti před hlukem oslabuje. Tento pozměňovací návrh otevírá prostor pro podle mého názoru relativně snadné obejití obecního režimu ochrany před hlukem. Umožňuje totiž časově neomezené povolení k používání nebo provozu zdroje hluku, který nesplňuje stanovené limity. Nyní bychom schválili zákon, který jim tuto ochranu bere. Tento návrh, který by si v tomto čtení jistě zasloužil důkladné vysvětlení ze strany svého předkladatele, považuji za špatný. A dokonce musím říci, že mě zaráží skutečnost, že si získal podporu zdravotního výboru. Byla bych ráda, aby se tento pozměňovací návrh hlasoval také zvlášť. V případě, že by byl schválen, zvážím iniciování ústavního přezkumu, neboť se domnívám, že jak samotný text, tak jeho aplikace a důsledky se dotýkají ústavně garantovaných práv.
Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plíšek, po něm řádně přihlášená paní poslankyně Marková.
Vy určitě ve větších sídlech s tím máte problém také. Myslím si, že stanovení neomezené výjimky, která je natrvalo, vede k alibismu těch orgánů veřejné správy, které právě mají zajistit příslušná protihluková opatření, které mají na starosti výstavbu obchvatů těchto sídel, aby nemusely v nějakém reálném čase rozhodovat, protože bude jasné, že ta výjimka je trvalá.
Děkuji panu poslanci Plíškovi.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážená vládo. Jinak ta situace prostě nemá řešení, než tady vybourat kus magistrály. Takže ten návrh nahrazoval jenom nejistotu právního stavu. Děkuji.
Děkuji panu poslanci.
Ráda bych reagovala na příspěvek pana zpravodaje prostřednictvím pana předsedajícího. Jakmile se jednou otevře prostor pro trvalé výjimky, tak je to nevratné. Čili bych očekávala, že se k němu předkladatel vyjádří.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Farský.
Ten papír je skutečně zbytečný, zbytečně zatěžuje lidi. Máme šanci zrušit jeden ze zbytečných papírů.
Děkuji panu poslanci Farskému. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Za čtvrté.
Eviduji zde faktické poznámky, tak se chci zeptat, zda tomu tak je. Pan poslanec Stanjura, pan poslanec Marek Benda. Nikoho nevidím. Já se, pánové, omlouvám, ale jsme v projednávání zákona, třetím čtení. V případě, že máte něco k řešení, jděte do předsálí. Pane navrhovateli? Pan zpravodaj? Máte slovo.
Tyto pozměňovací návrhy projednal garanční výbor a vyjádřil k nim své stanovisko, které samozřejmě sdělím v průběhu hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.